Neznamená to ale, že to ve státním rozpočtu není.
Následují dvě faktické poznámky.
Vážení členové vlády, dámy a pánové, já se jenom dovolím ohradit prostřednictvím pana předsedajícího proti nepřesnému, nepravdivému solárnímu extempore svého předřečníka. Protože není pravda, že by onen boom solárních baronů, jak zaznělo, způsobily vlády občanských demokratů. Naopak, byla to vláda Vladimíra Špidly, která se poprvé v roce 2001 zavázala k podpoře solární energie. A naopak v letech 2009 a 2010 to byli představitelé občanských demokratů, kteří se snažili dodatečně změnit podmínky tak, aby se podařilo zabránit dalšímu boomu solárních baronů a odčerpávání peněz tímto směrem. Vy to nepochybně, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo, víte. A není mi jasné, proč ve svém vystoupení uvádíte tak nepřesná, zavádějící fakta.
Já si myslím, že máme jasno. Ale my jsme se prostě na toto téma nebavili. Několikrát jsem říkal, že nebojuji za zrušení sankcí. Byl to výstup schůzky ústavních činitelů. Já jsem jenom příznivcem diskuse o tom, zda je tam všechno domyšlené, nedomyšlené, jestli je to efektivní, neefektivní. Otevřít diskusi o efektivitě a každý myslí, že zruším. Já jsem neřekl, že máme rušit nebo navyšovat. Já jsem říkal, pojďme se bavit, jestli nám náhodou neubližují. A o tom je ten dialog. Opravdu o nic jiného nejde.
Děkuji a nyní poslanec Rais, poté pan poslanec Feranec.
Jinak ještě ke kolegyni Adámkové. Plně podporuji to, co jste tady říkala, protože je potřeba komunikovat. Takže to není o tom, co dělá velká politika. Prostě ten život pod tím stejně žije.
Také děkuji a nyní prosím pana poslance Ferance s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.
Jste schopen, máte tu odvahu to udělat? Pokud toho nejste schopen, chápu to, ale nemůžu si vás vážit.
Já také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Procházkovou s faktickou poznámkou.
Já jsem z Karlových Varů, a když k nám přestali jezdit Rusové, tak hotely začaly kolabovat. To vám říkám z vlastní zkušenosti. Stejně tak jako když k nám ti Rusové jezdí a nemají zdravotní pojištění, máme s tím velké problémy. Není to vhodné u pacientů. Takže musím říct, že jsem velice ráda za to, že se ty kontakty konečně nějakým způsobem hnuly. Ta opravdu není na takové maličké zemičce, jako jsme my, závislá. Nedělejme z toho takovou vědu. Určitě to bylo správně, já mu za to chci poděkovat. A nebuďme jenom jako psi uvázaní u německé boudy, protože jsme závislí a vždycky budeme závislí na velkých zemích.
Když potřebujete, zeptejte se na fakta, co se udělalo v oblasti proexportu. Já jsem tam vyslal naši zahraniční zemědělskou diplomatku jako ministr, která tam velice dobře funguje, a těch věcí v oblasti proexportu do Ruské federace se myslím dělá hodně. Já si fakt nemyslím, že by si čeští exportéři, čeští obyvatelé připadali, že jsou uvázáni u německé boudy. Myslím si, že i tady vaši kolegové z ANO, třeba Pavel Juříček by mohl za Automotiv říct také spoustu příběhů. I díky těmto vztahům se české ekonomice nebývale daří.
Já bych ráda to uvázání u německé boudy dala na správnou míru. Víte, já to vzala jako příklad, protože Německo je velká země a my jsme na ní opravdu závislí. To vidíme a myslím si, že to nikdo nepopře.
Já děkuji.
Mám tu přihlášku pana předsedy Stanjury s faktickou poznámkou. Pokud proti tomu není žádná námitka, tak bych dal hlasovat o navržených rezignacích. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je pro? Kdo je proti? Tím končím projednávání tohoto bodu. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
Opravdu potvrzuji, je to tedy druhé kolo první volby, takže nemáme už žádnou rozpravu. V tom prvním kole byla zvolena profesorka Jiřina Jílková, která získala 84 hlasů. Dále je tam ještě tedy jedno neuvolněné místo, na které nyní budeme vybírat ze dvou postupujících do kola druhého. Prvním je pan doktor Martin Kobert, ten získal v prvním kole 29 hlasů, a tím druhým je profesorka Jana Stávková, která v prvním kole získala 66 hlasů a také tuto pozici obhajuje.
Ano, rozprava již byla ukončena, takže přerušuji projednávání tohoto bodu pro uskutečnění tajné volby a otevírám bod číslo Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
V prvním kole s počtem 20 hlasů byl nominován pan Patrik Košický a s počtem 27 hlasů paní Olga Ulrichová. I zde prosím o přerušení tohoto bodu, pane předsedající. A protože to vydávání lístků, vyplňování bude jednoduché, tak myslím, že stačí krátký čas, osm minut, do 13 hodin budeme vydávat lístky.
Ano, pane předsedo, ještě nám prosím sdělte, kdy bude vyhlášen výsledek volby. Děkuji, pane předsedo. Končím dopolední jednání dnešní schůze Poslanecké sněmovny.
Dámy a pánové, nechci kritizovat rozpočet Ministerstva kultury jako celek, protože je v něm jedna důležitá věc. Na straně jedné, a to si lze bezesporu přičíst znaménkem plus, dochází k tomu, že Ministerstvo kultury výrazně navyšuje rozpočet pro jím zřizované příspěvkové organizace. Jednak co se týká provozního příspěvku kulturním institucím, jednak co se týká investic do tzv. národního kulturního pokladu. Dochází tedy k nárůstu investičních prostředků do tzv. národního kulturního pokladu. Pro mě těch 160 mil. je důkaz toho, že pravděpodobně Ministerstvu kultury a vládě nezáleží na tom, aby se udržela kultura v regionech. A co se týká péče o kulturní památky, je to téma, na kterém se vždycky průřezově všichni shodnou. Naše památky mají jasný potenciál v oblasti cestovního ruchu. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. V tuto chvíli přerušuji projednávání návrhu státního rozpočtu. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
Děkuji za slovo. Přeji vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, dobré odpoledne. Prvním je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Volební komise obdržela návrhy z klubu hnutí ANO a od sociální demokracie. Jsou to tedy přesuny uvnitř těchto dvou poslaneckých klubů. Dále sociální demokracie navrhuje rezignaci kolegy Milana Chovance ze stálé komise pro kontrolu činností Generální inspekce bezpečnostních sborů a Kateřiny Valachové ze stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Proti těmto rezignacím, jak už jsem řekl, v rámci těchto dvou klubů jsou nominace. Nyní vás, pane předsedající, poprosím o otevření rozpravy a poté bych prosil o hlasování nejdříve tedy o rezignacích a druhé hlasování o nominacích.
Otevírám rozpravu.
Dobré odpoledne. Měnilo se kvůli tomu šest zákonů.
Chceme zachovat kapitálové výdaje tak, jak jsou. Myslíme si, že ten nárůst je naprosto potřeba, a apelujeme na vládu, aby udělala maximum pro to, aby se skutečně ty výdaje realizovaly. Jsme rádi, že toto vláda navrhuje. Chceme zachovat růst platů těch nejhůře placených státních zaměstnanců. Je to naše, řekněme, realistická pozitivní alternativa k tomu navrhovanému deficitu 40 mld.
Já vám děkuji a vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Jako první pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Volný. Napřed pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Volný. Prosím, vaše dvě minuty.
Nevím, jak s ostatními kluby, s námi o tom nikdo nejednal. A tak je to pořád, realita a marketing, velký rozdíl mezi tím, co je pravda a co ne. Já sice nezastávám ten názor, že státní rozpočet je jenom návrh zákona. Státní rozpočet je nejdůležitější zákon k rozpočtu (?), ale vláda to ráda říká, pan premiér to rád říká, přišel to podpořit pan prezident, a sedí tady torzo. Není tady. Ale já to beru vážně. Tři členové vlády jsou přítomni. Ale to, že tady nejsou ostatní ministři, aby obhajovali své kapitoly, je výsměch.
Děkuji. Další faktická poznámka pan... Je to hlasovatelný návrh. Tento návrh přijat nebyl. Nicméně počet ministrů se zvýšil. Budeme tedy pokračovat v projednávání. S faktickou poznámkou pan poslanec Volný, poté mám tady faktickou poznámku pana poslance Zaorálka. Nechtěl jsem přerušovat v rámci faktické poznámky, ale poprosím o klid, zejména v levé části.
Děkuji za slovo. Víte, k tomu hlasování o přítomnosti ministrů dovolte vzpomínku pamětníka. Pan premiér Václav Klaus blahé paměti neměl poslance parlamentu o nic raději, než je má pan premiér Babiš. Někteří premiéři tuhle tradici dodrželi. Současná vláda neprokazuje nic jiného než opovržení nejenom vůči Sněmovně, ale vůči těm lidem, kteří ty jejich výdaje budou platit. A to si myslím, že by mělo být zaznamenáno a že byste se podle toho měli chovat, dámy a pánové z vlády.
Děkuji.
Nedělám to často, ale chci se zastat kolegy z pirátské strany pana poslance Ferjenčíka, protože faktická poznámka pana poslance Volného byla úplně mimo mísu. Stačí na to říct tři čísla. Zvýšení důchodů, pro které jsme hlasovali všichni, z toho dělá 38 miliard.
Dovolím si požádat pana ministra zahraničních věcí Petříčka, aby nechal prosím na mé úvaze, co budu považovat za potřebné ze svého pohledu sdělit během této diskuse a s čím se na něj obrátím v rámci interpelací. A tu otázku, kterou jsem vznesla, jste mi neodpověděl celou. Já jsem se ptala na roli také ministra vnitra pana Hamáčka, protože v médiích bylo napsáno, že byla připravena pozice Ministerstva zahraničních věcí po cestě předsedy Poslanecké sněmovny do Ruska. Tak na to jsem se ptala, jakým způsobem jste tedy spolupracoval s panem místopředsedou vlády Hamáčkem.
Děkuji. V tom případě jsme vyčerpali faktické poznámky, vyčerpali jsme elektronické přihlášky do rozpravy. Pan předseda Kalousek se hlásí ještě do rozpravy z místa.
Pane ministře Petříčku, paní poslankyně Němcová vám položila upřesňující otázku.
Pan zpravodaj má zájem?
Já chci i věřit tomu, že to byly dezinformace, to že jste zpochybňoval sankce. Proto navrhuji velmi obecné usnesení, které se jenom hlásí k našim závazkům. A chtěla bych upozornit, že je obecné, že se netýká, jen na vás jako na předsedu Poslanecké sněmovny, ale na všechny naše ústavní činitele a jenom opakuje to, k čemu jsme se zavázali.
Také děkuji. Není tomu tak. Opět se zeptám, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní poslankyně Adámková nemá zřejmě zájem o závěrečné slovo. V tom případě jsem již zagongoval, všechny jsem vás odhlásil. Budeme znovu hlasovat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat.
Zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka o jeho jednání v Ruské federaci.
Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.
Mělo by být poměrově stále o něco více investic než aktuální spotřeby. Tak kde jsou ty peníze? Výdaje na vědu a výzkum ty priority nejsou. Výdaje na investice ty priority také nejsou. Tak se podívejme, kde jsou. Jsou samozřejmě zejména v platech státních zaměstnanců. Nic proti tomu, když v dobách růstu rostou platy státních zaměstnanců. A opět jsme byli pod palbou kritiky, jak strašně drahá je ta firma, která platí tolik svým zaměstnancům, a že každá firma by takhle zkrachovala. Uteklo sedm let a my budeme dávat na státní zaměstnance o 80 mld. víc. Dámy a pánové, dovolte znovu připomenout to číslo, o kolik od roku 2012 narostou investice. Tak teď už ta firma hospodaří dobře! Podívejme se na neinvestiční nákupy. Kdyby chtěl někdo to slovo přiblížit, tak nejvýznamnější částkou jsou tam dotace agropotravinářskému komplexu. Tam se vydává opět podstatně více, než se vydávalo v dobách krize. Tam to zřejmě potřebují mnohem víc, než potřebujeme silnice, dálnice a investice do vědy a výzkumu. A troufnu si říct, že ve své rozhazovačnosti je ten rozpočet potenciálně asociální, protože nastavuje trendy, které vystavují zbytečným rizikům lidi, kteří žijí bez rezerv, a případný otřes nebudeme mít z čeho kompenzovat. A to se samozřejmě opravit nedá. Dá se například opravit, že rozpočet nebude deficitní. A myslím si, že tenhle požadavek bychom vznést mohli. Takže to je jedna věc, která se dá napravit.
Znáte to všichni jako pojem sedláci z Václaváku, kdy se vyplácely desítky miliard korun za údržbu a mulčování pastvin a horských luk, což si myslím, že byl vrchol, jak se dá zneužít zemědělská dotace.
Jenom se divím, že jste si je dvakrát vybrali jako koaličního partnera a s nimi ty rozpočty sestavujete a schvalujete. Je to opravdu rozdávací levicový rozpočet.
Děkuji za slovo. Promiňte, kolegové, kteří jste byli připraveni k řádnému vystoupení. Je to opravdu pouze faktická poznámka, která se týká účasti členů vlády na tomto projednávání státního rozpočtu v prvním čtení. Jestliže tady má být střet o jakoukoli oblast, jak to, že zde nejsou přítomni resortní ministři, aby v této vstupní debatě obhajovali východiska, z kterých vycházeli při sestavování tohoto rozpočtu? Považuji to za nepřijatelné ve vztahu k Poslanecké sněmovně. Myslím, že našemu respektu, nás poslanců, by náleželo to, abychom si vyžádali plnou účast členů vlády, protože jinak projednávat rozpočet bez těch, kteří jej sestavili, bez těch, kteří jej mají obhajovat, bez těch, kteří nám jej mají vysvětlovat, postrádá základní smysl.
Děkuji za slovo. Dále bych navázal reakcí na pana prezidenta Zemana, který se tady rozplýval nad manažerským uměním paní ministryně financí. Bohužel já to nevidím tak optimisticky. U nás stále trvá obrovské zdanění práce, které je vyšší než třeba ve Švédsku.
Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi.
Tak dobře jako letos už příštích pár let nebude. To by měla být první premisa při sestavování rozpočtu. Kupodivu český stát to vidí jinak. Utratí všechno a ještě si na rychlou okamžitou útratu 40 mld. půjčí. To chce opravdu hodně růžové brýle, nebo rovnou slepeckou hůl. Sestavit rozpočet se 40miliardovým schodkem je popravě hodně nezodpovědné a říká nám to jediné - příští léta se budeme zadlužovat ještě víc. Vzniklo minimálně osm nových státních úřadů. Hnutí SPD trvá na zásadních úsporách při správě státu. Trvalé navyšování počtu pracovníků ve státní a veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí. Samozřejmě tu od vlády uslyšíme desítky argumentů, proč to je nezbytné. Po léta se nám tu opakuje mantra o mandatorních výdajích, které prostě nafukují rozpočet, a nelze prý s nimi nic dělat. Máme rekordně nízkou, v podstatě nulovou nezaměstnanost, pokud jde o lidi, kteří mohou a chtějí pracovat. Ba naopak máme tu místy zoufalý nedostatek lidí schopných kvalitně pracovat. Tyto lidi z trhu sebrala státní správa. A tak místo aby těmto lidem dával výplatu soukromý sektor, živí je stát ze státního rozpočtu.